Přílišné ambice spolu s nedostatkem diplomatického talentu vedly k tomu, že se postupem let dostala do politické izolace. Proto v roce 1319 Elišce chlapce odňal a po několika letech ho odeslal do Francie na dvůr své sestry, francouzské královny Marie. Když budete mít se mnou trpělivost, dovolím si ještě něco málo ocitovat z prací profesorky Charvátové. Proč tedy zůstává Eliška Přemyslovna tak známou? Odpověď můžeme hledat ve dvou rovinách. Hlavní autor kroniky Petr Žitavský byl nejen velkým Eliščiným obdivovatelem." A pak pokračuje: "Literární talent Petra Žitavského spolu s upřímným citem, který ke královně choval, vytvořily fikci, jež přežila staletí. Teprve v posledních desetiletích na to kladl důraz. Teprve v posledních desetiletích začali historici tento obraz zpochybňovat a pomalu, krůček po krůčku, hledají v tomto skvěle sepsaném díle reálnou podobu všech zúčastněných včetně mladší královské dcery a později české královny Elišky." Budu se znovu upínat na návrh, který zde přednesl kolega Bendl a který jste ve své naprosté většině podpořili i vy.
Děkuji panu poslanci Grebeníčkovi. Prosím pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo pane předsedající. Nebo dokonce kdy máme mít ve státní svátky otevřeno, což je také vlastně návrh Senátu, který jsme tady řešili - regulaci otevírací doby. Myslím si, že Poslanecká sněmovna se má zabývat důležitějšími věcmi.
Nyní řádně přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Petr Kudela.
Pane předsedající, vážení členové vlády, už to tady padlo. Případy, kdy dojde k drobnému porušení smlouvy, se trestají velice přísnými sankcemi a tady tomuto je potřeba zabránit. Sdružení na ochranu spotřebitelů, s kterým jsem tento zákon konzultoval, jej velice vítá a považuje za dobrý. Já jsem se na internetu podíval na jednu společnost, která nabízí spotřebitelské úvěry. Dokud člověk neodklikne "souhlasím s podmínkami", nedostane se dál.
Dámy a pánové, pěkný podvečer.
On přirovnal tu situaci k tomu, že i když jsme všichni rozumní a máme řidičské průkazy, že máme také zákon o omezení rychlosti. On se přesune do šedé nebo černé zóny a půjčí si od subjektů, které nejsou regulovány a které k vymáhání svých pohledávek nepoužívají exekuční příkazy, ale tupé pálky a ostré břitvy.
Já vám také děkuji.
Děkuji ještě jednou za slovo. Doposud je tam jakási sankce nebo ten režim, že takový poskytovatel má nárok pouze na vrácení těch půjčených peněz. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Nyní pan předseda Stanjura.
To nezbavuje věřitele pro případ, že využívá služeb třetí strany, povinnosti převést na takového externího dodavatele smluvně své povinnosti podle tohoto zákona. K ustanovením takové dohody, která by svou povahou či obsahem byla v rozporu s předchozí větou, se nepřihlédne. Takový zprostředkovatel je díky svým zkušenostem, technickému vybavení a školenému personálu schopen situaci novou dohodou vyřešit v zájmu spotřebitele tak, aby věřiteli nevznikaly dodatečné náklady na soudní vymáhání, které v konečném důsledku ponese spotřebitel. Tuto možnost by zákon neměl znemožnit tím, že se takové specializované třetí strany budou muset podřídit extrémně vysokým nárokům, které jsou kladeny na poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Navíc je nutné uvést, že vlastní splnění podmínek zákona, který na tyto subjekty primárně v povinnostech kladených na registrované subjekty nepamatuje, by bylo velmi problematické.
Chorvatsko. Vládní proces k přijetí návrhu zákona bude zahájen dne 7. března, takže jsou také pozadu. Na závěr se ještě vyjádřím trošku k tomu návrhu zákona. Je tam plno velice dobrých věcí, propracovaných. To, že s tím mají například problém neziskové organizace, to si myslím, že je jejich problém.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji za slovo. Já - aspoň ti z vás, kteří jste někdy byli členy samosprávy, ať už komunální, či regionální, tak přeci musíte tušit, o čem to je. Takže se nezlobte, ale to se opravdu nedá podpořit, ani jeden z těch návrhů, jakkoliv souhlasím se senátory v tom, že posunout účinnost je moudřejší řešení.
Je třeba říct, že všichni ministři financí bez ohledu na stranickou příslušnost to dlouhodobě odmítají. Nebo mi chcete říct, že dvě procenta výdajů je něco, s čím si stát neporadí? Dostali jsme čísla. My jsme je považovali za věrohodná, protože nám je poskytlo Ministerstvo financí. Já tu nejsem od toho, abych posoudil, zda má pravdu pan ministr financí, nebo jeho náměstkyně. To, že bude tato daň oblíbená mezi úředníky Finanční správy, je jasné. Tam se nic nedokazuje. A co stát? Cesta z toho je zrušit ty dvě daně, o kterých mluvíme, ty stovky úředníků převést na správu buď daně z příjmů fyzických či právnických osob, nebo spotřební daně, nebo daně z přidané hodnoty. Tam ty daňové úniky a daňové nedoplatky jsou mnohem vyšší a tam by daňová správa měla upřít svoji pozornost, ne tady na zásadně marginální příjmy státního rozpočtu. Ten názor jsem nezměnil.
Nicméně mí předřečníci mě inspirovali k připomínce.
Děkuji. Tím prvním je, že se pozastavil nad tím, že Ministerstvu financí není jasné, zda 300, nebo 600 zaměstnanců. Já bych se chtěl opět pana ministra zastat. Když jsme v pátek odhlasovali daně z loterií a hazardních her, tak pan ministr na sociálních sítích informoval veřejnost o tom, že pro hazardní lobby hlasovalo 110 poslanců ČSSD a 27 poslanců TOP 09 a asi 25 poslanců ODS.
Jak to někteří z milých kolegyň a kolegů občas činí, i já vás chci seznámit s mailem, který jsem obdržel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velký dík. Pekelně jsem se v nebi nudila. Kvůli vám už přes hodinu slzím smíchy.
S další faktickou zatím poslední poznámkou paní poslankyně Marta Semelová.
Mezinárodní svátek studentstva byl uznávaný skutečně mezinárodně.
To byla zatím poslední faktická přihláška i zatím poslední přihláška do rozpravy. Poslední do rozpravy se přihlásil pan senátor Čunek.
Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si dovolím jenom nesouhlasit s jednou věcí, která tady byla několikrát opakována. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu senátorovi. To byl poslední příspěvek do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím, pane navrhovateli. Děkuji panu navrhovateli. Pan zpravodaj se svým závěrečným slovem.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem původně nechtěl vystupovat, ale po té smršti příspěvků jsem se rozhodl, že vystoupím a připomenu vám, o čem vlastně hlasujeme.
Já se omlouvám. Pane poslanče, prosím pokračujte, až bude ve sněmovně klid.
Takže to je ten sněmovní návrh.
Nyní s přednostním právem se přihlásil pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.
Dámy a pánové, odpusťte. Možná to není nejvhodnější, ale nemohu odolat, protože ten vtip je sice starý, vousatý, řada z vás ho asi zná, ale tak dokonale se hodí na tento návrh zákona, že bych rád, aby byl zaznamenán v protokolech. A sice odpověď na otázku, co to je dvouhrbý velbloud. Dvouhrbý velbloud je kůň, který prošel procedurou hlasování v Poslanecké sněmovně.
K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Nejprve vás všechny odhlásím. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.
Já si nemyslím, v souladu se svými kolegy, že je to dobře.
Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dalším přihlášeným s přednostním právem nejprve pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura, po něm řádně přihlášená paní poslankyně Válková. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
A já to neudělám. Nechceme mluvit tu o tom, tu o tomhle. A tady projednáváme lidovou tvořivost mnoha našich kolegů. Vy máte většinu v Poslanecké sněmovně. My jsme navrhovali mnoho jiných bodů, důležitějších. A my bychom nehlasovali pro, ani kdyby tento nápad paní poslankyně Válkové neprošel, protože je to prostě zbytečný návrh zákona.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
Jen dvě poznámky. Já se snažím nevystupovat ke všemu, protože kdybych měl reagovat na všechny ty polopravdy, které tady zaznívají, tak bych tady skutečně byl velmi často. Ale teď jsem se nakonec odhodlal. A za druhé, prostě jste to vy a další opoziční strany, které neustále mluvíte o opozičním okénku - takzvaném, ten pojem už zná celý stát. A tohle byl jeden z těch zákonů, který jste si jako opozice vynutili, aby byl projednáván. Prostě to jsme nevybrali my, my jsme se vám snažili vyhovět. Ale děkuji vám za tu připomínku a já vám slibuji, že ode dneška budeme alespoň my za sociální demokracii velmi pečlivě zvažovat, které opoziční návrhy připustíme na projednávání.
Děkuji panu předsedovi.
Děkuji, pane předsedající. Protože oni znají dobře ty historické kořeny, což mě velice potěšilo. A setkávám se s tím i při výuce na vysoké škole, kde mě na to často upozorňují. A nějaké takové ty historické analýzy, do jaké míry kdo ji obdivoval nebo neobdivoval, to už si troufnu nazvat spíš kvazihistorickými analýzami, protože na skutečně objektivní fakta těžko přijdeme. A operovat s tím v Poslanecké sněmovně jako s argumentem, proč by ten název měl být změněný, mi připadá přinejmenším nedůstojné poslaneckého vystoupení. Takže samozřejmě velmi ráda budu hlasovat pro senátní návrh.
Děkuji paní poslankyni Válkové. Omlouvám se svým kolegům Stanjurovi a Kalouskovi, pánům poslancům, jejichž přihlášku jsem opomněl.
Není třeba se omlouvat, pane předsedající. Já se nechci přít, každý to cítíme jinak. Ale přece jenom, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, se ohrazuji proti tomu, že má připomínka byla demagogická. Moje připomínka vyjadřovala cítění poměrně velké části veřejnosti, včetně studentů. I na mě se totiž obraceli studenti. I na mě se obracely studentské organizace a říkaly: nedovolte, aby oběti studentů byly zneužity ve prospěch bolševické propagandy. Na vás se zase obraceli jiní studenti. A myslím si, že je velmi špatně se k tomu bolševickému návrhu vrátit. Ale prostě Sněmovna rozhodne.
Nevím, jestli ho zmínil pan zpravodaj, protože to je z jeho dílny. A to sice vyloučení rozhodčích doložek z těchto smluv o spotřebitelském úvěru. Samozřejmě je tady soud atd., takže v tomto případě bych to bral jako docela dobrou věc. Několika - jsou tři a samozřejmě se k nim přihlásím potom v podrobné rozpravě. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je hlavně zvýšení ochrany, mimo jiné, těch lidí, kteří mají pokročilejší věk, a u nich by to mohlo být závažnou překážkou k získání požadovaného formálního maturitního vzdělání pro ty zprostředkovatele, ačkoli již mají letitou praxi v oboru. Další dva pozměňovací návrhy se týkají hypotečních úvěrů, protože hypotéky jsou součástí tohoto vládního návrhu zákona. Další pozměňovací návrh se týká možnosti předčasného jednorázového splacení hypotečního úvěru v případě, kdy se ta nemovitost prodává. To může samozřejmě nastat z řady důvodů.
Další dvě faktické poznámky, nejprve pan poslanec Karel Fiedler s faktickou poznámkou, pan poslanec Bohuslav Chalupa poté s faktickou poznámkou.
Opět dle účelu faktické poznámky zareaguji na předřečníka. Pan předseda rozpočtového výboru Votava tady říkal, že ten úvěr si nikdo nebere nebo že si ho nikdo nebere nedobrovolně. Lidé se dostávají do různých životních situací, dokázal bych vymyslet spoustu příkladů. Například samoživitelka má děti, bývalý manžel nesplácí povinné výživné, dostane se do problémů. Člověk v tu chvíli trošku až tak nepřemýšlí o tom, jaké jsou ty okolnosti, potřebuje akutně řešit. Protože tady pan předřečník říkal "bez poznámek", já znám i politickou stranu, která si bere úvěr, přestože ho určitě nechtěla, a to je ve velkých částkách. V malých částkách se to týká i občanů, kteří se dostanou do problémů a musí něco takového řešit. A právě proto je třeba nastavit nějaké parametry, tak jak říkal kolega Lank. A to, co tady bylo kvitováno, že to bylo správně řečeno, ne vždycky lidé přemýšlejí o tom. Kdyby byli všichni uvážliví, všichni máme řidičské průkazy, proč máme omezenou rychlost - abychom nejezdili moc rychle. Takže hlavní myšlenka toho, co jsem chtěl sdělit, že zdaleka ne všichni si ty úvěry a půjčky berou dobrovolně.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi.
Děkuji za slovo, jenom velmi stručně. Nesouhlasím s tím, že si někdo bere půjčky nedobrovolně, to tedy v žádném případě.
Děkuji. Nyní konečně pan poslanec Václav Votava s faktickou poznámkou.
Nechci déle zdržovat, ale tohle to jsou věci, které myslím volají do nebe a měly by se do budoucna v každém případě změnit, pokud s nimi dneska vládní poslanci vysloví souhlas.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ještě před panem poslancem Grospičem řádně přihlášeným tu mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Ivan Adamec, po něm pan poslanec Jiří Koubek.
V tom prvním, že vlastně způsobilo to vrácení neschválení onoho návrhu zákona, který tady byl tak bouřlivě diskutován. Nebudu říkat k tomu návrhu zákona už nic, protože už jsem tady hovořil několikrát.

Budeme pokračovat. Poté pan poslanec Grospič, který je řádně přihlášen.
Spěchají, aby mohli zadat veřejné zakázky podle stávajícího zákona. Je naprosto lichý. To znamená, myslím si, že by bylo dobré, aby tady paní ministryně argumentovala poctivě a pravdivě. A pokud náhodou neví, tak ať si přečte vlastní důvodovou zprávu.
Děkuji panu poslanci Koubkovi za dodržení času k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi.
Už v původním znění totiž mělo jít o Den Elišky Přemyslovny a Karla IV., tedy den matky a syna, den ženy a oddaného potomka, který splnil po smrti své matky její sen, aby Království české nezaniklo, a naopak stalo se tak historicky významným. A to se taky stalo. Možná se vám některým může nyní zdát Den Karla IV. a Elišky Přemyslovny jako banální změna, ale není tomu tak. Byla to právě Eliška Přemyslovna, výjimečná žena a první Češka jako česká královna, která svého syna Karla osudově ovlivnila svým vzorem. Samozřejmě že po Elišce. To Eliška byla po celý život královou hlavní inspirací nejen pro výstavbu skvostné Prahy, ale pravděpodobně také pro výstavbu katedrály svatého Víta a pro realizaci dalších architektonických skvostů, které jsou nosným pilířem hrdé české státnosti. Jedná se o Kláru Benešovskou, Boženu Kopičkovou, Zuzanu Všetečkovou, Petra Kubína, Jiřího Spěváčka, Jaroslavu Černou a další. Velmi vás proto prosím, pokusme se opravit chybu, jež se myslím stala ve Sněmovně nepochopením, a vraťme čas této novely k původnímu záměru tím, že podpoříme senátní návrh. Náš národ v této uspěchané době potřebuje vzory. Nesla v srdci a krvi odkaz svých vladařů, svého děda krále Přemysla II. Otakara, svého otce krále Václava II. a nikdy se nezpronevěřila jejich velkým cílům. Eliška svým sňatkem a svými činy dokázala více než ostatní vladaři mečem a bojem. Přála si službu Bohu, musela se ale obětovat své zemi a českému lidu. Dlužíme jí to. Změňme název významného dne na Den Karla IV. a Elišky Přemyslovny tak, jak navrhuje Senát. V českém kalendáři nemá žádná žena významný den. Tímto bychom mohli splatit dluh našim ženám.
Děkuji panu poslanci Sylorovi. Chce se k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec František Vácha? V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Jiří Čunek. Prosím, pane senátore, máte slovo.
A tak jak bylo tady řečeno, je k tomu mnoho historických podkladů. Myslím, že pro to nemůžeme udělat nic víc v tuto chvíli než podpořit tuto změnu a učinit významným dnem s názvem Den Karla IV. a Elišky Přemyslovny.
Děkuji panu senátorovi Čunkovi. Prvním řádným přihlášeným do rozpravy je taktéž pan navrhovatel, jestli se hlásí ještě jednou. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Miroslav Grebeníček.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, minulý týden jsem obdržel od iniciátora novely zákona o státních svátcích text, jehož autorkou je doktorka Michaela Košťálová. Z její publikační činnosti připomenu například knihy Hlášky herců první republiky, Naďa Konvalinková, Ivana Zemanová, což je jakési zamyšlení autorky nad osobností současné první dámy České republiky, a samozřejmě vydala i některé další publikace. Mimo jiné se tam říká: Byla to právě Eliška Přemyslovna, která jako jediná svého syna Václava, později Karla IV., tolik inspirovala k zájmu a lásce k české tradici, historii, českému jazyku a království."